Její problémy ji nutí k tomu, aby si každý den ve funkci pro ochranu své bezpečnosti a svých zájmů kupovala za obrovské náklady, které budeme splácet v budoucnosti. Tato vláda je vládou minulosti. A tato vláda takovou není, proto naši důvěru nedostane.
Tak to byl poslední řečník před otevřením rozpravy na základě dohody poslaneckých klubů.
Možná úplně na úvod bych poprosil prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegu Farského, jestli by nemohl třeba nahradit kolegyni Krutákovou v zemědělském výboru, kde by se mohl dozvědět spoustu odborných informací, a možná by potom po nějaké době - ono to chvilku trvá - tady neříkal věci, o kterých neví vůbec nic. Když jsem si včera studoval jednotlivá vystoupení diskutujících při těch jedenácti pokusech, z nichž jeden byl úspěšný, tak většinou ta schůze byla svolána z nějakého konkrétního důvodu, ale ta debata potom už nebyla o tom konkrétním důvodu, proč ta schůze byla svolána, ale byla o tom, jestli ta vláda funguje nebo nefunguje, jestli dělá moudrá rozhodnutí či nikoliv, jestli šetří nebo vyhazuje peníze, jestli zvyšuje nebo snižuje daně. Ani pan premiér, ani pan vicepremiér, ani jeden poslanec. Druhý pokus na stejné téma byl 5. prosince 2007 kvůli pokračující aféře s údajnou korupcí pana ministra Čunka a ani tento pokus nebyl úspěšný.
Kauza posledních dnů totiž není o zdravotním stavu jednotlivých členů rodiny pana premiéra, přestože ji tam chce nasměřovat sám pan premiér, aby si mohl hrát na chudinku a odvrátil tak pozornost od podstatných věcí. Ostatně dnes ráno nám to předvedl. Není ani o médiích. Toto bych chtěla zdůraznit: Pan premiér opakuje, že byl v Rusku. Nebyl v Rusku. Byl na Ruskem okupovaném území Ukrajiny. Vyšetřování Čapího hnízda se neúměrně táhne. Jde nepochybně o trestní věc, komplikovanou a rozsáhlou, když současně lze zaznamenat procesní neochotu k součinnosti ze stran některých privátních subjektů, která zpomaluje postup řízení. Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch dokonce připustil, že zvažuje rozdělení kauzy, protože se stále nepodařilo vyslechnout všechny obviněné. Když už pominu stíhání z dotačního podvodu, tak i tato zdržovací taktika samotná by měla být důvodem k tomu, aby premiér rezignoval. Jak mají občané důvěřovat policii a soudům, když existují pochybnosti v případě samotného premiéra? Jak má být premiér vzorem pro občany země, když je podezřelý z dotačního podvodu a maření vyšetřování? Jak můžeme chtít po občanech, aby respektovali právní stát, když jim sám premiér nejde příkladem? Pan premiér dluží nám, ale především samozřejmě veřejnosti řadu vysvětlení. Například na to, proč britská banka HSBC, která financovala i stavbu centrály Agrofertu v Praze Chodově, poskytla farmě Čapí hnízdo celkem tři úvěry. Proč pan premiér navštěvoval a kontroloval stavbu Čapího hnízda v době, kdy s ním údajně neměl nic společného? Těch otázek je samozřejmě mnohem více a lidé se na to ptají. A to je ten největší problém. Je evidentní, že lidé a firmy napojení na pana premiéra zdržují vyšetřování. Premiér však nevidí důvod k tomu, aby do doby vyšetření případu rezignoval. Důvod pro konec Andreje Babiše nevidí ani komunisté. Pan premiér je dokonce přišel osobně navštívit a evidentně na jejich společném jednání vládla soudružská dobrá nálada. Inu, jak se říká, stará láska nerezaví. Ale náš pan předseda klubu mě předběhl, já mu odpouštím. Nicméně protože ten text je opravdu velmi dobrý, tak mi dovolte pouze krátkou citaci: Nejsme v banánové republice a politici musí být připraveni převzít politickou odpovědnost. Podezření jsou tak závažná, že jakýkoli jiný politik by už dávno složil funkci. Nikdo pana Babiše nevyhání z politiky. Ať využije čas k vyvrácení veškerých pochybností a pak ať jde žádat o důvěru voličů. Proto znovu opakuji, pane Babiši, odejděte, pomůžete tak nejen České republice, ale i sobě. Každým dnem své agónie situaci jenom zhoršujete. Tato země si zaslouží stabilitu, ekonomický růst, občané si zaslouží politiky, kteří jim do očí nelžou. - Co vy na to, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího?
Dobré odpoledne všem a nyní prosím do rozpravy pana poslance Ferjenčíka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nicméně o tom já mluvit nechci. Já budu mluvit především o tom, co tato vláda dělá a především nedělá v ekonomické oblasti. Stejně tak vláda neřeší úspory chodu státního aparátu.
Pozvánka vám byla rozeslána i rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů v pondělí dne 19. listopadu. Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech a přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslankyni Janu Černochovou. Jestliže tomu tak není, budeme o zapisovatelích hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 23. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a poslankyni Janu Černochovou. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky Poté budou hovořit ostatní, kteří mají přednostní právo, tak jak jsme učinili předběžnou dohodu. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Možná vás překvapím, ale jsem si jist, že dnes zde vlastně nerozhodujeme o vládě ani o politické orientaci vlády. Ani dnes nebudeme hlasovat o úspěších a neúspěších této vlády, podle toho, jak to kdo z nás vidí a hodnotí. Bohužel ale o tomto dnešní hlasování nebude. Ve skutečnosti zde dokonce nehlasujeme ani o konkrétní osobě. Rozhodujeme zde o pokračování nebo ukončení jedné velmi konkrétní situace. Neudržitelného stavu, ve kterém se ocitla ústavní funkce předsedy vlády. Ústavní funkce předsedy vlády a s tím i celá republika. Proto by bylo pro naši debatu účelné, pro naši debatu a naše rozhodování, velmi účelné představit si například, že premiér se pro dnešek nejmenuje Andrej Babiš, ale že se třeba jmenuje Jan Novák, já se omlouvám všem Janům Novákům, ale je to prostě obvyklé jméno, nebo nějak podobně. Je podle mě totiž účelné oprostit se od kontroverzní emoce, pozitivní nebo negativní emoce, kterou vyvolává osoba současného premiéra. Na tom by naše rozhodnutí nemělo stát a padat a to pokládám za velmi důležité. A ta zní takto: V případě, že dnes nevyslovíme nedůvěru vládě, v případě, že zůstane ve funkci současný předseda vlády, jak si vlastně představujeme, že budou věci dál fungovat?
Takže počkejme si na ten výsledek, jestli dojde k navýšení financí ze strany města, nebo k úspoře, a neporovnávejte tady čísla, která se porovnávat nedají.
Nyní pan poslanec Marian Jurečka také s faktickou poznámkou. Máme ještě pět faktických poznámek.
Nešlo by tady se vyjadřovat bez té jízlivosti, posměšků i osobních urážek? Nemohli bychom zůstat v té faktické rovině, kterou jsme tady docela i nějaký čas dnešního dne drželi? Já a KDU-ČSL si tedy na žádný právní stát hrát nechceme. My ho tady fakticky chceme naplňovat, ten právní stát.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dvě věci. Já bych se tohoto nerad tady dočkal!
Dámy a pánové, já jenom reaguji na pana kolegu Michálka. Už několikrát zaznělo, a je to takový pirátský hit - rozklikávací rozpočet. Já budu rád, když nám pomůžou i v té státní správě s tím rozpočtem. Já jsem si to zkoušel teď, do jaké úrovně je zpracován rozklikávací rozpočet při rozpočtu 350 milionů. Nezvládli jste to za pět let! Ale děkujeme za každou dobrou radu od vás.
Nyní faktická poznámka pana kolegy Kasala. Máte slovo, pane poslanče.
Tam jednou za měsíc rozhodujeme v pracovní skupině. A já jsem se s kolegou Hřibem bavil a neměl jsem žádné známky toho, že by chtěl odstupovat.
Já tedy nevím, jestli mám plakat, nebo se smát. Já myslím, že všichni asi vědí, co jsem říkala. Takže to beru jako další zpochybňování toho, cokoliv řekneme, je obráceno proti nám. A my tady skutečně žijeme v právním státě.
Města velikosti Mariánských Lázní opravdu používají nástroje, které jim dodá Ministerstvo vnitra, jsou k dispozici a nemusí si je draze kupovat. Nicméně existují i neziskovky jako například Otevřená města, a my rádi například teď už budeme využívat nový softwarový nástroj CityVizor a já věřím, že ten detail toho rozklikávacího rozpočtu tam do budoucna bude.
Paní ministryně financí se mi přihlásila s přednostním právem, tak ještě vás jednou požádám o posečkání.
Dámy a pánové, také jsem si myslela, že nebudu vystupovat dnes, ale prostě musím. Budu mluvit především za rezort Ministerstva financí. A to se stalo i teď, pane předsedo. Já například, protože mám ráda přehled, říkám, nepovedeme to dvakrát, tak jsem ty úkoly tam přidala. To není žádný podrobný materiál, žádný manuál, ze kterého vyplývá, co na těch úkolech je všechno odpracováno. Pokud budu já informovat o projektech Ministerstva financí, budu tak činit formou tiskových konferencí, případně webových stránek Ministerstva financí, případně na svých sítích. A teď k projektu Moje daně. Je to moje absolutní priorita, projekt Moje daně. Sestává se ze tří základních částí. První je legislativní část, o té se teď bavit nebudeme. Vy jste mluvil o digitalizaci.
Markéta Pekarová Jan Pošvář: Kateřina Valachová: Nepřítomna.
Byla přijata rezoluce Organizace spojených národů o územní celistvosti Ukrajiny. Ukrajina reagovala na tento akt zákonnou normou upravující přístup na Krym z vlastního území pomocí několika kontrolních bodů a naopak kriminalizací vstupu nebo přechodu hranice z Ruské federace na Krym. Doplňuji, a to je k těm bezpečnostním aspektům, že autoritou za situaci na hranicích je pohraniční stráž či pohraniční vojsko, která je součást Federální služby bezpečnosti, známé FSB, která je hlavním gestorem vnitřní bezpečnosti Ruské federace. Komunistický europoslanec Kohlíček a senátor Doubrava. A pochopitelně byli ze strany ukrajinských orgánů označeni za to, že spáchali nezákonný vstup na Krym na okupované území Ukrajiny. Proto otázka zní: Proč pan Babiš junior nezamířil například ze Švýcarska na západ? Schengenský prostor je prostor, který zajišťuje průchod, volný pohyb osob s tím, že je uzavřena dohoda, že je možné bez kontrol na vlastních hranicích nebo na vnitřních hranicích uvnitř schengenského prostoru se pohybovat. V případě Švýcarska a švýcarského občana by to bylo možné asi na základě mezinárodní právní pomoci, na základě bilaterálních smluv, pokud jsou uzavřeny, což je samozřejmě složitější cesta. Trvá delší dobu a muselo by to být na základě věci reciprocity. Věřím, že snad se jednou dozvíme, jak to bylo doopravdy. Ale zároveň se obávám té odpovědi, protože se může potvrdit, že nejde o pouhou spekulaci. Děkuji za pozornost.
Vážené dámy, vážení pánové, je tady několik základních faktů, které nejsou jenom otázkou morálky, ale otázkou základních vlastností bezpečnosti a právního státu. Trestně stíhaný premiér tak pravidelně neřeší jenom vládní agendu a prosazování našich národních zájmů v zahraničí, ale věnuje nesmírné množství času opakovaným pokusům o vysvětlení svých kauz. To mu rozhazuje peníze a silná slova, aby si zajistil popularitu. Tady si nehrajeme jenom o Česko. No, a jaké zájmy tam hájí. Tak zatím jenom ty svoje. Česko je proti stropování dotací, protože z toho žije holding pana premiéra.
Nyní pan poslanec Bohuslav Svoboda. Připraví se kolega Martin Kupka. Požádám sněmovnu o větší míru klidu pro vystoupení. Máte slovo, pane poslanče.
Bohužel po té celodenní nebo celoodpolední diskusi to, co budu říkat, je něco jiného, než jsem původně chtěl. Nikdo se nenechá přesvědčit. Každý má svůj názor. Někdy svůj, většinou tedy názor svého politického uskupení. A finálně se dozvím, to bylo pro mě překvapivé, že sociální demokrat nám říká, že největší nebezpečí pro naší zemi je to, že nastoupí oligarchové a bohatci do jejího vedení, a proto s nimi uzavřeli koalici. To je krásný boj proti něčemu, když se tedy připojím k tomu, kde je prospěch a peníze. Tady mohl bych jako vlastně takový otec a zároveň dědeček hovořit o dětech. Uvědom si, co všechno s ním můžeme udělat. To já mám všechno za sebou. Jistě je možné, že představitelé státu řeknou "přinesl jsem vám mír". Nebo "pan prezident všechny mé návrhy přijal". Ale historie se neptá. A ta historie jednou bude vědět, jak jsme dneska hlasovali. A bude vědět, kdo hlasoval špatně. Zvažte si to všichni. Historie se skutečně neptá. Jednou nám všem ten účet vystaví. Snažme se chovat, vážené poslankyně, vážení poslanci, jako ženy a muži, abych to genderově vyvážil, a být jednou stateční. Já se pokusím jít příkladem.
Dámy a pánové, podotýkám, že předseda vlády tady mluví o policejním vyšetřování, o řízení státních zástupců, o trestním stíhání ze strany orgánů republiky. Dámy a pánové, uvědomujeme si opravdu všichni vážnost situace, to, s čím si zde hrajeme, jaké devastační účinky takováto situace může mít? Ne na vládu, ale na vnímání lidí, na víru v právní stát, na důvěru ve státní instituce, na to všechno, co je pro demokracii a pro naši republiku tak nesmírně důležité. A kdo z té větší části lidí, kteří předsedovi vlády nedůvěřují, uvěří tomu, že to všechno bylo podle pravidel, když dojde v kterékoli instanci k zastavení stíhání nebo k osvobozujícímu rozsudku? A to máme, dámy a pánové, dnes v rukách a o tom budeme rozhodovat. A mohou občané například věřit řádnému a ničím neovlivněnému výběru policejního prezidenta vládou, v jejímž čele stojí premiér s takovýmto konfliktem zájmů? Opakuji znovu, já mám velké pochopení pro životní komplikace, mám velké pochopení i pro složité situace, do kterých se člověk může dostat v rámci své rodiny. O tom všem nebudeme hlasovat. To je vážná věc. Dnes rozhodujeme o tom, zda připustíme, zda v nastalé situaci osobních a rodinných problémů a pochybností a otazníků jde o novou přípustnou normu pro ústavní funkci předsedy vlády, že tyto podivné propletence vztahů a osob a tento fantastický svět střetů zájmů považujeme za tolerovatelnou výbavu pro předsedu vlády České republiky. Toto se nesmí stát normou pro ústavní pozici předsedy vlády v České republice. Je absurdní, aby Českou republiku vedl premiér s takovým množstvím problémů. Je nepřijatelné, aby měl takový člověk jakýkoli vliv na chod orgánů činných v trestním řízení. Je nepochopitelné, že toto nevadí koaličním partnerům. Je naivní si myslet, že předseda vlády s těmito osobními tlaky a rodinnými problémy rozumí tomu, v každé situaci, jaký má problém, a že pro něj bude na prvním místě vždy Česká republika a nikoliv stíhaná rodina. Je zbabělé říkat, že za tu situaci může část opozice nebo celá opozice. Je smutné, že se v této věci začínáme podobat některým zemím třetího světa, a je nešťastné, že už rok a půl stále dokola řešíme osobní a trestní problémy premiéra a jeho rodiny. Jsme si jisti, že za dané situace je to jediné možné a odpovědné jednání ve prospěch našeho státu. Jediné možné a odpovědné jednání ve prospěch našeho státu, abychom chránili ústavní instituce, abychom udrželi důvěru v právní stát a abychom místo osobních problémů předsedy vlády mohli konečně společně řešit problémy naší země.
Podle informací paní poslankyně Kozlová, jejíž omluvu jsem četl, je přítomna, takže ruší svou omluvu. Ještě jsem neotevřel rozpravu a nyní po dohodě vystoupí zástupci jednotlivých poslaneckých klubů podle velikosti, ale s přednostním právem jako první se přihlásil pan premiér Babiš, takže tomu dám slovo. Poté by následovala ta jednotlivá přednostní práva.
Děkuji za slovo. Nejen vy, ale i média, veřejnoprávní, komerční, všechny možné servery. Novináři mě naháněli jako lovnou zvěř, jako zločince, jako člověka, který nechal unést svého syna. Vzpomenete si na to? Zmizelého? A já jsem za ním byl na návštěvě. Nedobrovolné držení - to fakt někdo myslí vážně? Doufám, že dnes už všichni chápete, že můj syn byl na Krymu na výletě, kde navíc poznal svou přítelkyni. Já jsem včera poskytl rozhovor Českému rozhlasu a ten rozhovor byl krácen, sestříhán. Nedobrovolné držení? Jenže tyhle lži to celé udělaly. Nepřijde vám to strašné, že se něco takového u nás může stát? I to mi vyčítali.
To je dobrá otázka. On není vůbec žádný rozdíl. A právě proto komunistická strana nemá vliv a neurčuje, není součástí té vlády, a vlastně by tam neměla být ani SPD. Tak to přesně bylo řečeno. Ano, tam fakt rozdíl není. Ale právě proto žádná z těch stran se nepodílí na tom, co je tady podle mě součástí širokého demokratického konsenzu, který stále drží tato vláda. To je odpověď na tu otázku. Právě, ani jeden z nich nemá do toho co mluvit. A je to jasné, a dokonce to obě strany jasně deklarovaly. A do toho nebudou mluvit. To vám tady prostě garantuji. Jsem předsedou zahraničního výboru a jsem rád, že mám o tom s kým mluvit tady v této Sněmovně i ve vládě, protože jsou to principy, které chceme držet. To je také jeden z důvodů.